Co se ale vrátilo ze Senátu jako tisk 870, považuji za novou praxi možná Senátu, ale spíše ministerstva, protože ministerstvo vzalo řekl bych komplexní pozměňovací návrh, který se mu nepodařilo připravit v rámci Sněmovny nebo byl v rámci Sněmovny kritizován, a předložilo ho senátorům, aby ho vkomponovali do tohoto zákona. Je to problém, protože proč potom má Sněmovna tyto zákony projednávat, když vlastně velká změna tohoto zákona jde už ze Senátu, kde ji nemůžeme jakkoliv upravit, pouze zamítnout, nebo schválit? Zákonodárce, když upravoval Ústavu a stanovoval postup schvalování zákonů, dle mého názoru nepočítal s tím, že Senát bude ten první zákonodárný, byť tu možnost má, ale ten zákon v tomto případě takhle není stavěn, aby takovou rozsáhlou změnu provedl. Protože už se tam nehovoří o tom přimíchávání jednotlivých, ale v komplexu. Jinými slovy, ministerstvo dosáhlo svého, masivně se v České republice bude přimíchávat, Evropa bude tleskat, ale zákonodárci, aspoň ti, kteří sedí ve Sněmovně, byli obejiti. Ne, stanovila povinnost pro všechny výrobce do určitého roku, že musí.
Právě jsem vás všechny odhlásil, poprosím, abyste se přihlásili a tím se současně odprezentovali na dnešní schůzi, případně mi sdělili, kdo hlasuje s náhradní kartou. Dnes máme 15. září, narozeniny má náš kolega František Navrkal a narozeniny má i naše kolegyně Kateřina Valachová. Nyní je čas na případné návrhy k pořadu schůze. Prosím, zaujměte svá místa a sledujte návrh svého kolegy poslance.
Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové, učiním i dnes pokus, abyste vyhověli a zařadili na program této schůze informaci o situaci v České poště a její případné privatizaci. Ve vyšetřovací komisi OKD jsme si to také vyzkoušeli, jak se následní ministři, kteří byli zodpovědní za privatizaci OKD, vymlouvali na to, že vlastně vše bylo na začátku, že kdyby věděli na tom začátku, že by k tomu nikdy nedošlo. Ten scénář jsme zažili v OKD a já bych nerad, aby se opakoval v rámci České pošty.
Hlásil se pan poslanec Černohorský, s přednostním právem to bylo?
Naposledy to byl, tuším, kolega Stanjura. Tato vláda žádný úmysl privatizovat Českou poštu nikdy neměla, nemá.
Návrh byl zamítnut.
Tímto jsme se vypořádali se všemi návrhy, které byly k hlasování.
Navrhuji, aby se stihla valorizace platů učitelů, aby Poslanecká sněmovna dneska jednala po 19. hodině.
Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut, tím pádem se nebude jednat po 19. hodině.
Já nepřekvapím a beru si přestávku na poradu poslaneckého klubu ANO v délce osmi minut.
Končím dnešní jednací den.
Máme tady dvě verze, senátní a sněmovní. Často Senát doplňuje, vylepšuje a dělá vlastně tu práci tak, aby ty zákony byly lepší. V tomto případě jde však úplně jinou cestou, než chce jít Sněmovna. A ten rozpor je v tématu telemarketingu. Telemarketing je to, co všichni známe - když zvedneme neznámé číslo a ozve se: Mám pro vás nabídku levnější energie, mám pro vás nabídku nákupu akcií či nějaká jiná, pravděpodobně suprově neodolatelná nabídka. Občas se dokonce ozve i automat, který vám tu nabídku představuje. Jeden z hlavních důvodů, co jsme například zjistili, je ten, že podstatná část lidí už nebere neznámé číslo. Jsou tak znechuceni těmi nabídkami, že už neberou neznámé číslo, což nám způsobovalo velké problémy v covidové epidemii, protože mnoho lidí nebralo telefon hygienám při trasování. Aktuálně je situace obrácená, můžete mi volat neustále. Umožní to právě úřadům rychleji a efektivněji reagovat.
Děkuji, a já tedy otevírám rozpravu. Vidím, že pan poslanec Dolínek se hlásí s faktickou poznámkou, takže ho vyzvu, aby normálně vystoupil v rozpravě, protože je potřeba s faktickými poznámkami na někoho reagovat. Prosím.
Je pro mě velmi až zarážející, jak urputně tuto věc v posledních měsících hájili různí státní úředníci nebo úředníci firem, které spadají pod organizace, které spadají pod stát. O ta nikdo nestojí.
Děkuji. Hlásí se pan senátor do rozpravy, takže mu ještě dám slovo. V tuto chvíli nemám další přihlášky. Není tomu tak. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je pro senátní verzi nyní hlasujeme. Kdo je proti? Kdo je proti? Otevírám bod číslo... Ne, neotevírám, hlásil se mi předseda klubu Pirátů mezi body, pan poslanec Michálek. Prosím, máte slovo.
A teď vážně velmi stručně. Byla to volba člena Nejvyššího kontrolního úřadu. Volby se zúčastnilo 155 poslanců a poslankyň. To je počet vydaných lístků. Odevzdaných bylo 154, takže jeden lístek byl neodevzdán.
Nyní přistoupíme k dalšímu bodu programu naší schůze Poslanecké sněmovny. Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.
Dobré odpoledne. Vážený pane předsedající, pane ministře, kolegyně, kolegové, já si tady dovolím stručně odůvodnit návrh této novely zákona o posuzování vlivu na životní prostředí, zkráceně problematika, která se týká posuzování EIA. Možný právní výklad otázky platnosti tohoto závazného stanoviska je takový, že k okamžiku právní moci rozhodnutí správního orgánu v prvém či druhém stupni musí být dané stanovisko platné. V důsledku této skutečnosti bude třeba pro případ, že by závazné stanovisko vázalo svoji platnost nad právní pomoc navazujícího rozhodnutí, nechat zpracovat nové stanovisko EIA, a to samozřejmě pro celý záměr, nikoliv jen pro chybějící, to jest dosud nepovolené stavební objekty.
Děkuji za slovo. Ale musím dodat, že návrh novely, sněmovní tisk 1304, se snaží u vybraných dopravních staveb prodloužit platnost závazného stanoviska EIA, protože se státu ani více než po 20 letech nepodařilo rozhodnout o jejich realizaci. Poslanecký návrh má navíc být projednán ve zrychleném režimu, tedy bez diskuse ve výborech a možnosti podat pozměňovací návrhy. U těchto staveb státní organizace ŘSD není schopna ani po více než 20 letech obstarat potřebná povolení. Poslanci předmětné novely v důvodové zprávě tvrdí bez jakýchkoliv důkazů, že za časové prodlevy odpovídají ekologické spolky. Ve skutečně za časové prodlevy může ping-pong mezi investory a úřady, který trvá i celé roky, a průtahy v rozhodování pak poškozují hospodářství i důvěru občanů ve stát. Dále chci zdůraznit, že proces EIA spadá pod evropskou legislativu.
No, přijel jsem vlakem a na stanovišti taxíku chlapi říkají: Jo, rakovina plic, tak to se nedá léčit. A co ten prospekt vlastně říká? Prospekt říká, aby lidi to věděli, vždyť oni nevědí. Pamatujete, jak jsme před lety podporovali protikuřácký zákon a výrazně zdanili tabákové výrobky a tím snížili jejich dostupnost? Bylo to správné rozhodnutí. Tohle jsou dílčí úspěchy, ale mně to rozhodně nestačí. Odborníci předvídají, že nádorových onemocnění v následujících letech bude dále přibývat. Nejen těch, která jsou typická pro ekonomicky vyspělé země a souvisí se životním stylem, ale i důsledkem stárnutí populace. Léčba bude sice účinnější, ale bude také složitější, náročnější na nové technologie a samozřejmě dražší. Na vypracování těchto plánů a doporučení se podíleli špičkoví experti z různých oborů medicíny z celé České republiky. Všichni mají skvělé výsledky v boji proti rakovině. Dokázali, že rakovinu lze porazit, lze jí předcházet a léčit. Naší společnou strategií je zachránit další tisíce životů ročně a dostat Českou republiku ve statistikách mezi nejlepší země v Evropě. Je pro mě čest spolupracovat se špičkovými experty, které jsme vám mohli představit, a děkuji všem, kdo nám pomáhají. A vážím si toho, že jste věnovali pozornost tomuto skutečně životně důležitému projektu. Tak já se ptám, to je nějaká kampaň? Jsem předseda Rady pro zdravotní rizika, já se zdravotnictvím zabývám. Takže teď opozice zase přichází a tak, jak tady dělali skandál s mojí knížkou, kterou samozřejmě máme zahrnutou v nákladech, Piráti zneužívají své pozice, a vy mě obviňujete? Tak fajn. Tak si to odhlasujte a řekněte, že to nechcete vůbec nebo že se to pošle po volbách. Nic jste nevymysleli a jenom bouráte. Strategie konceptu brožury. Návrh rozcestníku podle cílových skupin. Grafický návrh obálky. Sazbu stran a sazbu brožury. Autorizace a valorizace textů lékařů. Na tomhle jsme strávili x večerů na úřadě vlády. Já jsem to vymyslel. Já jsem to vymyslel, já jsem to zorganizoval. My jsme to odpracovali. Já nevím, kde je ta kampaň, v čem? Já jsem o tomhle mluvil už při představování Národního plánu obnovy s Ursulou von der Leyen. Pro Prahu, pro Pražáky, kteří mě nesnáší! A kteří chodí na Žluťák a čekají půl roku, aby dostali tu prevenci! Také to se nelíbí. Dneska je to někde jinde. Dneska jsou to klientské studie, je to léčení na míru. Protože znovu opakuji, že na rakovinu není očkování a je to důležité. A proto jsem tomu věnoval tolik času, a když jsem to ukazoval Ursule von der Leyen, tak byla nadšená. A víte, kolik já jsem vyjednal pro české zdravotnictví? V rámci REACTu 20 miliard. Takže to není, že Babiš si dělá nějakou kampaň. Už mohli tehdy křičet. To se připravovalo strašně dlouho. Já si myslím, že čeští občané by si zasloužili nejlepší péči. Máme nejlepší lékaře a potřebujeme k tomu nejlepší centra. A toto určitě ten projekt, pokud bude dokončen... ale vypadá to, že opozici to vadí. A kdyby samozřejmě nepřišel covid, tak jsme mohli být už úplně někde jinde. Všichni vědí, že dělám zdarma, posílám to samoživitelkám. Dlouhá léta si platím ze svého, takže vy mě nemůžete nikdy nachytat na něčem. Já se neživím politikou. Vy tam potřebujete být, abyste měli vaše příjmy. Takže pokud, občané, nedostanete tento prospekt , kde si můžete všechno přečíst, všechny druhy rakovin, podle věku, podle pohlaví, tak samozřejmě můžete poděkovat tady opozici. Přitom je to samozřejmě nesmysl. Slouží to lidem a já jsem rád, že mám možnost o tom tady mluvit, a budu o tom mluvit všude a stále. Rakovinou onemocní každý třetí z nás a každý čtvrtý na ni zemře.
Nejprve tedy budeme hlasovat o zařazení nového bodu na pořad této schůze, situace na České poště. Návrh nebyl přijat. Poslanec Černohorský navrhuje tisk 534, novela zákona o archivnictví, zařadit za tisk 983, novela zákona o policii. Prosím o klid. Hlasování 39, přihlášeno 162, pro 123, proti nikdo. Počet přihlášených se stabilizoval. Kdo je proti? Hlasování číslo 40, přihlášeno 165, pro 58, proti nikdo. Hlasování číslo 41, přihlášeno jsou v tuto chvíli 164 poslanci, pro 57, proti nikdo. Návrh nebyl přijat. Ani tento návrh nebyl přijat. Otevírám bod číslo Nikoho v sále nevidím, rozpravu tedy končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova? Pan ministr? Pan zpravodaj? Není tomu tak.
Garanční výbor doporučuje
Opět nikoho v sále nevidím. Kdo je pro?
Kdo si pamatuje, jedná se o změnu definice tvaru razítka. Místo kulatého tvaru jak u pečeti, tak u razítka vytvářející otisk měníme na "vytvářející otisk kruhového tvaru".
Tady máme tu fotku stavebnice, kde se dolepil pan pirát, a potom tady máme prospekt. Ono to vypadá, že Františkovy Lázně patří jenom Pirátům, ale to je jedno. Dokonce jsem měl střet zájmů, představte si. Nejlepší nemocnice, nejlepší ředitel. Zorganizoval jsem skupinu našich nejlepších onkologů. Já jsem ji vymyslel a strávil jsem na tom hodiny jednání. Ano, tady je Adam Vojtěch, náš ministr zdravotnictví. Nikam nekandiduje. Unikátní fantastická brožura, která tady ještě nikdy nebyla. Vy jste nikdy nic nevymysleli a teď tady říkáte, že je to nějaká kampaň. No, žádná kampaň to není. "Vážení spoluobčané, v České republice zemře každých 20 minut jeden člověk na rakovinu. Každý den 200 lidí rakovinu dostane. Dvě třetiny lidí se nám pořadí zachránit, ale třetinu ne. Víc než 500 000 našich spoluobčanů žije s rakovinou nebo s ní bylo v minulosti léčeno. V tom patříme mezi nejlepší ze zemí střední a východní Evropy. Je to určitě dáno i tím, že Česká republika má skvělé lékaře, neustále investujeme do moderních přístrojů na diagnostiku a léčbu rakoviny. V dostupnosti plně hrazených moderních protinádorových léčiv patříme k těm nejlepším v Evropě. To je potřeba udržet. Máme dobře organizovaný screening na vyhledávání nádoru děložního hrdla, tlustého střeva a prsu. Děti mají možnost být očkované proti virům, způsobujícím rakovinu děložního hrdla a některé další rakoviny, například v oblasti hlavy a krku. Výsledky těchto preventivních programů se již dostavují. Podařilo se snížit počet nových případů rakoviny děložního hrdla a tlustého střeva. Byli jsme kdysi nejhorší.
Dobře. Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem nebyl vysloven souhlas, takže budeme pokračovat v jednání standardním způsobem. Prosím.
Není to privatizace, nikdo privatizovat poštu nechce. To znamená, aby bylo naprosto jasné, kde pošta plní úkoly státu a je ztrátová a kde pošta působí na volném trhu a je schopna řekněme působit v konkurenčním prostředí. To je ta logistika, popřípadě finanční služby. Mě mrzí, že v poslední době je Česká pošta tématem politického boje, a nejen politického boje. Naposledy se předvedl kolega Moravec v Otázkách Václava Moravce, kdy tvrdil, že je na poště stávková pohotovost. Stávková pohotovost na poště není. Chci vás ujistit, že volba do dozorčí rady za zaměstnance proběhla, všech pět bylo zvoleno a žádné zásadní problémy to nevyvolalo. Česká pošta včera vydala přehled všech kontrol, které proběhly na České poště. Ale rozhodně vás chci ujistit, že žádná privatizace se nechystá.
Děkuji za slovo, pane předsedo.
Dobrý den. U tohoto bodu je již uzavřena rozprava, byla přednesena závěrečná slova. De facto potřebujeme 20 vteřin na hlasování.
Navrhuji v rámci programu schůze doplnit hlasování o zařazení tohoto bodu, který jsem navrhl - to znamená privatizace České pošty - který jsem navrhl, aby byl ve čtvrtek v 11 hodin, tak navrhuji, aby byl ve čtvrtek po skončení písemných interpelací. Česká pošta čeká již pět let na miliardy od státu, které má dostat a nedostává, je uměle finančně vyhladovělá, je uměle tlačena do úspor, které se samozřejmě projevuj -
Já jsem dobrota sama, ale řekl jsem vám to dopředu. Doplnil jste svůj návrh, já vám děkuji, a prosím, uvolněte místo dalšímu kolegovi.
Pane předsedo, máte pravdu. Já jsem se snažil pouze odůvodnit svůj návrh posunutí termínu. Ještě mám tři minuty 45, abych odůvodnil posunutí termínu své schůze (?). Takže zkusme si vyjasnit jednací řád.
Důvod je prostý. Ten zákon má nějaký smysl v tom, abychom deklarovali úmysl tuto daň řešit. Myslíme si, že jsou tam pozměňovací návrhy, které umožňují to schválit. Nicméně vláda to obstruuje, přestože je to její vlastní návrh. Já to navrhuji tak, aby bylo možné to projednat.